Na organizačním výboru jsme se marně toho snažili domoct. Já to respektuji. Prostě takhle dopadly ty volby.
Víte, často mi připadá, a dovolte mi tu odbočku, že to zesměšnění je spíše dáno tím, jakým způsobem se k některým zákonům chováme. A tento zákon se ukázal jako zcela nefunkční, který podlamuje profesionalitu, který umožňuje státním úředníkům se vysmívat i voleným orgánům. A my to máme připustit? To není zesměšnění Poslanecké sněmovny. Zesměšnění je to, co jste si tady z toho udělali vy v minulosti!
O ničem jiném jsem nemluvil. Pokládám to za chybu. Pan předseda Filip mi na to odpoví, že je to naše chyba, protože my jsme tenkrát v roce 2006 odkládali účinnost zákona o státní službě. Tam není žádný souvis, jak by řekl pan premiér. Já vám ale přesto odpovím, pane předsedo Filipe prostřednictvím pana předsedajícího. A to je skutečně důvod k tomu, abyste se chovali neuctivě k orgánům Poslanecké sněmovny a k Poslanecké sněmovně jako takové teď?
Tak, já děkuji, pane předsedo. Dobrý večer, páni poslanci a paní poslankyně. Tak, už nám naběhly přihlášky.
Snahou mnohých z nás, respektive snahou mnohých z vás je ulevit a snížit sankce pro veřejný sektor, pro veřejné instituce, ty, kterým tímto návrhem zákona dáváme další a další šmírovací kompetence. Kdo jedná o tom, jak ulevit privátnímu sektoru? Slyšíme od premiéra v demisi, jak budeme aktivní v Evropě. A k tomu ty absurdní výklady. Opravdu absurdní výklady, kdy všude musí být souhlas a nemusí být souhlas. Kolik to stojí peněz. A tady je další pokus a neustále další a další pokusy rozšiřovat seznam informací, ke kterým bude mít přístup veřejný sektor, Ministerstvo financí, daňová správa. Vždy podloženo dobrým úmyslem. Jeden registr za druhým. Co vy velcí regulátoři děláte. A teď sami sobě navrhujete snížit sankce. Těm, kteří ty údaje shromažďují, a nevíme, co se s nimi někdy stane. Ale těm malým firmám, živnostníkům, těm nejsme schopni pomoci. A vláda v tom neudělala vůbec nic. My ho neodmítáme jako celek. Znovu připomínám, ano, jsou tady firmy, obchodují s informacemi, s osobními údaji. Sami víte, jak na vás cílí reklama. A tady neustále rozšiřujeme další a další kompetence. Takže jestli někdo ohrožuje plnění našich závazků, jsou to ti, kteří k implementaci přidávají své vlastní nápady. A pak ještě argumentují: ta směrnice, to nařízení to nevylučuje. Opravdu mi vadí ta pýcha některých našich kolegů, kteří říkají senátorům, co mají dělat a co nemají dělat. Já od Senátu očekávám, že buď nám to vrátí, pokud mají pochybnosti, nebo klidně zamítnou. To zamítnutí je silnější. A argument, místo abychom se zamysleli, proč to tak je, tak je: Vždyť jsme měli ústavní většinu, už jsme jednou byli pro. Nikdo pořádně nevyvrátil výhrady Senátu jako instituce. Já vím, že jejich návrhy byly ještě mnohem horší. Aby to bylo podobné jak s těmi advokáty. Nám to připadá moc.
Následuje tedy faktická poznámka pana poslance Ferjenčíka. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom stručně reagovat. Skutečně to není tak, že by se ten zákon nedal opravit. A to, že senátoři si nedají tu práci, aby nám toto navrhli a umožnili nám to odhlasovat v té čistě implementační rovině, považuju prostě za obrovskou chybu.
Děkuji. Prosím, pane poslanče.
Dobrý den, dámy a pánové. Určitě většina z vás ví, že GDPR jsem sem přinesl já před pěti měsíci a byl jsem s tím i na vládě. To všechno proběhne písemně tak, aby to ti podnikatelé dostali do ruky, aby to dostaly do ruky všechny svazy a všichni, kteří se zabývají spoluprací s malými a středními. A je potřeba jenom to těm živnostníků přeříkat, dát jim jednoduchý návod, aby se nemuseli tím několika mnohostránkovým nařízením zabývat.
S faktickou poznámkou nyní bude reagovat pan předseda Stanjura.
To se bohužel nestalo.
Nyní v rozpravě vystoupí pan předseda Kalousek. Máte slovo, pane předsedo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Otázka samozřejmě je, jak by to dopadlo. Obávám se, že při současném rozložení politických sil ve Sněmovně by stejně zvítězila ta horší varianta, nicméně mohli bychom alespoň pozitivně hlasovat pro nějaký návrh. Nicméně jsme současným přístupem vlády donuceni k tomu, že nepodpoříme tento návrh zákona, který je prezentován jako implementace evropské směrnice. Ne proto, že by to byla evropská směrnice, ale proto, že česká vláda nad rámec této směrnice, v rámci probíhajícího daňového džihádu zejména proti malým a středním, obohatila implementaci této směrnice o své vlastní nápady. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane předsedo. Další přihlášky do rozpravy nemám. Hlásí se prosím ještě někdo do rozpravy? Nikoho takového nevidím, tedy rozpravu končím. Pane senátore, prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já jen dvě věty. Vím, že jsem to řekl v tom svém úvodním slově dostatečně důrazně, Senát opravdu, jedním z těch důvodů, proč navrhl zamítnutí, je, že vlastně to šlo nad rámec té směrnice. Ty věcné důvody jsem vysvětlil, to byly ty finanční instituce, ale jinak tam poměrně často v té rozpravě zaznělo, že to bylo nad rámec směrnice.
Děkuji, pane senátore. Nyní můžeme přistoupit k hlasování. Nejprve požádám, aby byla na hlasovacím zařízení nastavena potřebná majorita, současně přivolávám poslance, kteří nejsou přítomni v jednací místnosti. Je zde žádost na odhlášení, což jsem právě udělal. Prosím vás, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Děkuji paní ministryni, panu senátorovi a končím projednávání tohoto zákona. Mezitím přišly další omluvy z dnešního jednání. Paní poslankyně Aulická Jírovcová se omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne a zítra, tedy 24. 5., na celý jednací den z pracovních důvodů ve svém volebním kraji a pan poslanec Petr Pávek se omlouvá z dnešního jednání od 14.30 do 19 hodin z důvodu jednání. A omluva pana předsedy Kováčika právě skončila, takže pan předseda je přítomen.
Návrh zákona má tedy opravný, nikoli věcný charakter a nepřináší žádné věcné změny. Chyby a nedůslednosti, které návrh zákona napravuje, vznikly především proto, že nebylo možné jednotlivé novely navzájem provázat, neboť nelze reagovat na ještě neschválený zákon, a nebyla ani zřejmá účinnost jednotlivých novel, která se odvíjela ode dne vyhlášení ve sbírce zákonů. Návrh zákona byl v Poslanecké sněmovně schválen v režimu jediného čtení všemi poslanci. Návrh zákona byl vrácen Senátem s pozměňovacími návrhy. Všechny pozměňovací návrhy byly velmi pečlivě zpracovatelem návrhu zákona posouzeny a lze je z hlediska obsahu rozdělit do dvou skupin. V první skupině jsou pozměňovací návrhy, které neznamenají fakticky žádnou změnu, a jedná se jen o jinak legislativně technicky vyjádřené novelizační body.
Ale k tomu se dostanu ještě ve druhé části svého vystoupení. Jádro samozřejmě je významným zdrojem, ale jenom si uvědomme, jaké potíže zaznamenáváme při snaze prosadit navýšení podílu jaderné energetiky na našem energetickém mixu. Zatím nikdo neví, kdo by to měl financovat. Jednu věc prostě. Zvyšovala by se naše závislost na dováženém plynu z Ruska. Prostě je nutné řešit a prosazovat oba veřejné zájmy rovnocenně. Proti tomu návrhu budeme jako poslanci Občanské demokratické strany hlasovat. Míra znečištění pocházející z lokálních topenišť je veliká a myslím si, že je třeba ji řešit. To už v tom zákoně máme. Kdybych se ještě vrátil k těm nekvalitním kotlům - pozor na to! Druhá vlna kotlíkových dotací. A já mám obavu, že oni nevěří tomu, že někdo od nich vymůže to, aby oni ze svých domovů ty kotle odstranili. Podíváme se na silnice I. třídy. To si myslím, že bude stejně vyřešené. Tady už jsme prostě, dá se říct, s tím hotovi.
Já také děkuji. Než dám slovo dalšímu řečníkovi, tak tady mám čtyři faktické poznámky.
Takže ono kdyby se to započítalo, tak úmyslně dneska vystupuji mimo zdravotnickou tematiku, že je tam potřeba započítat i tyhlety záležitosti.
Děkuji.
Toto přece není zákon o tom, jestli se u nás smí, nebo nesmí kouřit. U nás se prostě kouřit smí. Můžu vám to nadiktovat. Opravdu vám to řeknou. Ale jsou hospody a hospody. Na vesnicích ty hospody zanikají.
Víte, pane ministře, já bych vám i věřil, kdybyste neřekl pár věcí, které mě zarazily, a ubezpečuji vás, že v ten moment jsem vašemu průzkumu přestal úplně věřit. Byly čistě nekuřácké. Tak v tom jsme rychlí jak hrom z jedné strany.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Já bych si taky dovolil reagovat na pana ministra. To přece není zákon o omezování kouření, stejně tak jako to nebyl ten předchozí. On přece nic neomezil. Navrhněte tady něco, co omezí kouření, a já budu první, kdo bude v řadě. To přece nic neomezovalo. A my tady děláme jenom to, že rozumnou cestou, a budeme se potom bavit, pokud to projde do druhého čtení, jak, přesuneme opět ty lidi zvenku dovnitř. Tak navrhněte omezování kouření a já budu první, kdo to podepíše. Jinak jestli mám dobré informace, tak jediný stát, kde je úplně zakázáno kouření, je království Bhútán. A když jsem se díval, tak v různých zemích Evropské unie jsou různé výjimky. Já bych prosil kolegyni, jestli by nerušila, protože ten čas je docela krátký.
Děkuji.
Takže to veřejné slyšení skutečně proběhlo. Ale já jsem současně i přihlášená.
Možná už tam byli dva takoví před ním, sociální demokraté. No to je možné, že stejně postupovali ministři Němeček a Ludvík. Omlouvám se. Ale to vás neomlouvá. Já vás úplně lituju. Nikdo vám tam nepřeje, všichni vám hážou klacky pod nohy, nemáte tam lidi, máte tam zločinného státního tajemníka. Hnutí ANO. Kdo tedy hlasoval pro ty nemožné sabotéry, státní tajemníky, kteří to tak kazí ministrům bez důvěry v demisi? Mimo jiné ministři hnutí ANO. Poměrně hodně věcí v tom návrhu je správně z pohledu občanských demokratů. Pan poslanec Volný a někteří další říkají: Co furt máte s tou důvěrou? To je základní podmínka naší Ústavy, to není nějaká opoziční hra. A vy tady fňukáte, že vaši státní tajemníci fungují blbě a nečerpají peníze a neberou lidi. Od toho tam jste. Když to neumíte, tak odejděte. Když jste nás chtěli podvést v té debatě, já jsem vyhrožoval, že budu tu knížku číst. My jsme definovali pět základních věcí, na kterých jsme se dohodli. Pak ještě dalších dvacet a na těch jsme se už nedohodli. Byli jste proti. Vy jste byli proti. Pak byste měli plné právo používat ty věty. Ale vy si stěžujete sami na sebe. A ještě říkáte, ježíš, to je tak špatné, podpořte nás. Na co máme odborné náměstky? Bavme se o tom. A co jsme dělali? Ohrožovali jsme desítky miliard z evropských fondů! Vzpomeňte si na tu debatu. Takhle přesně to bylo. Ale zase, když se bavíme o odměňování, kam směřuje minulá i současná levicová vláda? K nivelizaci platů. Všechno do tarifů. Přece pro ministra kteréhokoli není nic lepšího než mít špičkové odborníky na svém ministerstvu, kteří plní politické zadání a programové prohlášení vlády a kteří případně obhajují na výborech a vedou oponenturu s opozicí. To je přece v pořádku. Který ministr by vyhazoval schopné lidi? No jsou takoví. Ale ti vyletí taky. Logicky. Pokud chceme měnit pravidla pro státní službu, tak to musí dělat vláda s důvěrou. To je naprosto logické. Lhali jste tehdy, nebo teď? Ale tehdy to bylo úplně ultimativně. Neschválit to tak, jak to je. Ta čísla jsou stejně katastrofální jako před sedmi lety, když se podíváme na programovací období. Takže je to poměrně komické. Musíme úplně odebrat pravomoci politikům, protože jinak ty miliardy necháme v Bruselu. Už jsem to tady jednou slyšel, tak bych se nedivil, kdyby to bylo podruhé. Vy jste pro něj hlasovali, hnutí ANO. My taky. Podle mě je korektní to vrátit, vést debatu i s opozicí. Ta pravidla musí být stejná a mají rozhodovat politici. A teď poslouchám jednoho ministra za druhým, neříkám, že všechny, ale mnohé, jak jsou špatní.
Děkuji.
Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové.
Ne, není zájem. Takže přistoupíme k hlasování. Přednesu návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat nyní. Všechny vás odhlásím. Přihlaste se, prosím, znovu svými identifikačními kartami. Nyní můžeme zahájit hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? To se stalo. Zahajuji hlasování.